To, co jsem já potom ve své zprávě řekněme ohodnotil nebo vyzdvihl, byla skutečnost, kterou vnímám pozitivně, a vidím tam třeba trochu rozdíl mezi Českým rozhlasem a Českou televizí. Pochopitelně výbor se na něj ptal. Padla tam informace taková, že rozhlas zúžil, snížil svůj počet o 116 zaměstnanců, z toho 30 pozic bylo dlouhodoběji neobsazených, 30 pracovníků bylo v důchodovém věku a 56 bylo těch, kteří se na tom ukončení dohodli, odešli tedy dohodou. Jiné zásadní spory nebo problémy na výboru nebyly.
Nemám do ní žádnou přihlášku. O té části, která je předmětem našeho usnesení, budeme hlasovat, pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy. Tento materiál uvede pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Podrobnou rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. Jde o Pan ministr obrany Metnar je už připraven. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. Hlavní úkoly ozbrojených sil České republiky v oblasti cvičení se zahraničními partnery v prvním pololetí roku 2018 byly příprava jednotek k nasazení v operacích, rozvoj interoperability v rámci bilaterární regionální spolupráce a výstavba schopností. Detailní přehled cvičení za období leden až červen 2018 je uveden v příloze tohoto materiálu.
Zpravodajem je pan poslanec Jan Lipavský, kterému dávám slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Výbor pro obranu na své 15. schůzi dne 7. listopadu tento tisk projednal a já v podrobné rozpravě načtu usnesení.
Otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj má slovo.
Dámy a pánové, vážený pane předsedající.
Děkuji panu zpravodaji. Další přihláška do podrobné rozpravy není. Končím podrobnou rozpravu. Takže přistoupíme k hlasování o návrhu tak, jak nám ho přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. Tento materiál opět uveden pan ministr obrany Metnar, který má nyní slovo.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to poslední zpráva v tomto balíku, kterou vám předkládám. Zahrnuje aktivity s ozbrojenými silami jak členských států NATO a Evropské unie, tak i s nečlenskými a partnerskými zeměmi NATO a Evropské unie. Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v roce 2019 bude prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její obraně v součinnosti se spojenci. Dále cvičení slouží jako příprava pro společné působení vojsk v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací. Součástí materiálu je i pět cvičení ozbrojených sil jiných států na území České republiky, která budou uskutečněna bez přímé součinnosti s naší armádou.
Návrh usnesení přečtu v podrobné rozpravě.
Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo do ní není přihlášen, všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj má slovo.
Děkuji za slovo.
Končím podrobnou rozpravu. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi obrany a všem zpravodajům ve věcech, které se týkaly obrany, a přecházíme k dalším bodům, k dalším zprávám. Předloženou zprávu projednal volební výbor.
Děkuji za pozornost.
Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku.
To mi přijde skutečně absurdní.
Pan ministr zdravotnictví. Prosím, pane ministře.
Je pravda, že vláda schválila ten materiál na začátku roku, ale pak samozřejmě byl ve Sněmovně a čekal na projednání. Děkuji.
Děkuji panu ministrovi. Pane poslanče, máte slovo. Pokud nemá nikdo, všeobecnou rozpravu končím.
Dovolte mi tedy, abych vás seznámil se stanoviskem výboru.
Kdo dál do podrobné rozpravy? Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Děkuji vám. Usnesení bylo schváleno. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Máte slovo.
Děkuji za slovo. ÚPDI je ústředním orgánem státní správy. Jeho hlavním předmětem činnosti je regulace přístupu na železniční dopravní cestu, regulace přístupu ke službám včetně řešení sporů a cenová kontrola v oblasti železničních drah. ÚPDI má též na starosti dohled nad vyjednáváním letištních poplatků a řešením problémů interoperability evropského elektronického mýta. Zpráva byla předložena vládě ČR a Poslanecké sněmovně. Úvodní slovo přednesl předseda úřadu Pavel Kodym.
V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Rakušan. Prosím, máte slovo.
Dobrý den. A my doufáme, že se tak stane.
Dále je tu faktická poznámka pana předsedy Stanjury, po něm v rozpravě pan poslanec Kolovratník.
Já myslím, že tady máme trochu kompetenční spor v rámci Sněmovny. Mediální problematikou se zabývá volební výbor. Já vás prosím, abyste to nedělali. Pak se to projednává na dvou místech, vzniká z toho chaos, zmatek.
Děkuji za slovo. Chápu kolegu předřečníka. A ta mediální sféra tady s tímto docela silně souvisí. Nemá to vůbec nic společného s touto činností. A ta poznámka týkající se digitalizace archivu, která tady zazněla, zazněla jakoby nad rámec toho, co ti radní informovali, že byli trošku zklamáni z činnosti nás poslanců, a využili toho, že tam jsme, a obrátili se v tomto duchu na nás.
Nyní v rozpravě pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo a přeji hezké dopoledne. Rozumím tomu, rozumím té opoziční rétorice. Ale tady chci říct jednoduchou věc a to vy, kolegové, moc dobře víte. Pokud vedení ČTK půjde vyjednávat do svého resortu, tedy do Ministerstva kultury, tak věřím, že bude vyslyšeno. To tady rád veřejně do záznamu prohlásím.
Děkuji. Pan poslanec Martínek má slovo. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne. Všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu.
Já bych tu načetl.
Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení, tak jak ho přečetl pan zpravodaj. Kdo je proti? Dávám nyní slovo panu poslanci Raisovi, aby nás informoval o jednání výboru.
Tak co se týká činnosti finančního arbitra, v roce 2017 bylo zahájeno 1 352 řízení. Nejčastěji projednávanými spory a vyřizovanými dotazy bylo životní pojištění a spotřebitelský úvěr z 82 %, pak probíhala i řízení, která byla zahájena v předchozích obdobích. Co se týká hospodaření instituce, Kancelář finančního arbitra je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou, jejíž příjmy jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.
Děkuji, pane zpravodaji.
Vážené dámy, vážení pánové, ohledně činnosti finančního arbitra bych rád zmínil, že z pohledu mnoha spotřebitelů finančních služeb nepracuje optimálně. Finanční arbitr eviduje velké množství nerozhodnutých případů. Původně byl finanční arbitr zřízen proto, aby se urychlilo rozhodovací řízení. Místo toho zde rozhodnutí trvá i déle než rok. Evidentně tak finanční arbitr nestíhá řešit mnoho problémů z finančního trhu.
Ještě je zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nevidím. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 51, přihlášeno 133 poslanců, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím pana ministra obrany Metnara, aby také tento sněmovní tisk uvedl.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovoluji si vás požádat o podporu.
Zpravodajem výboru je v tomto případě pan poslanec Bartošek.
Přijali jsme usnesení, které doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vzala tento tisk na vědomí.
Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které není nikdo přihlášen, takže všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda Bartošek v roli zpravodaje. Je zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Hlasování číslo 52, přihlášeno 136 poslanců, pro 128, proti nikdo. Končím projednávání tohoto bodu. Mezitím přišly další omluvy. Pan poslanec Hnilička se omlouvá z dnešního jednání v době od 15.00 do 17.30 z důvodu jednání, pan poslanec Ivan Bartoš se omlouvá od 15 hodin do konce dnešního jednání Poslanecké sněmovny a pan poslanec Martin Kupka od 11.00 do 11.45 z pracovních důvodů. Prosím pana ministra Metnara o uvedení tohoto sněmovního tisku.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za podporu.
Vyjádřil se k tomu pan ministr. Usnesení načtu v podrobné rozpravě. Děkuji.
Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj je přihlášen o podrobné rozpravy. Nikdo další se nehlásí. Zájem o závěrečná slova není. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Různorodost finančních zdrojů v rámci národních dotačních titulů odpovídá možnostem státního rozpočtu v době schvalování příslušného dotačního titulu Ministerstvem financí. Ke konci roku 2017 bylo stavebně dokončeno 45 akcí. Bylo opraveno téměř 528 tis. kubíků rybničních hrází. V rámci programu bylo do konce roku 2017 vyčerpáno řádově 31 mil. korun. Je to rekonstrukce hráze, výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu.
Děkuji panu ministru zemědělství. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tisk byl rozeslán poslancům 21. května 2018 a byl určen na projednání jak v zemědělském výboru, tak ve výboru pro životní prostředí.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Ale ještě než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid! Aby bylo rozumět zpravodaji.
Já bych přednesl návrh usnesení.
Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 149 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Volební výbor neshledal na této zprávě závažná pochybení. Já jsem sice upozornil, že postrádám ve zprávě kratičký text k rozpočtu České tiskové kanceláře, byl jsem však v závěru přehlasován.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou.
Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 230, což jsou ústní interpelace. Žádný takový návrh nevidím, tak než přejdeme k prvnímu bodu, tak vás seznámím s omluvami, které jsou zde k dispozici.
Děkuji.
A zahajuji projednávání prvního bodu...
Omlouvám se, ale já s tím názorem zásadně nesouhlasím. Máme trvat na tom, abychom naplnili význam písemných interpelací. A opravdu myslím, že není projevem politické kultury, když poslanci nejsou ochotni hlasovat pro přerušení interpelace, když není ministr přítomen. Tomu naprosto rozumím. Ale k čemu pak ty písemné interpelace jsou, když ministr není, je omluven?
Tak nyní otevírám avizovaný bod Tento materiál uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Pana ministra, který mě možná teď neslyší, prosím, aby se ujal slova a uvedl tento materiál.
Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Tento materiál byl podrobně projednán na výboru pro obranu. Děkuji za podporu.
Usnesení máme k dispozici. Pan zpravodaj výboru Pavel Růžička je přítomen. Prosím, pane poslanče, informujte nás o jednání výboru.